Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Radek Vondráček. Otevírám další bod a tím je
Bylo to tedy velmi těsné. Páni poslanci Plíšek a Štětina jsou tedy teď nominováni do druhého kola.
Otevírám další bod a tím je
V nominaci máme dva návrhy, a to Terezu Czesany Dvořákovou a Petra Vítka.
Táži se, kdo se ní hlásí. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Kdo je proti? Konstatuji, že v tomto bodě jsme zvolili tajnou volbu.
Děkuji za přerušení i tohoto bodu.
Pak budeme pokračovat jednáním.
Jsem tady první volební období a KDU-ČSL tady to předchozí volební období vůbec nebyla. Takže takové ty kecy o tom, jak lidovci vždycky tam, nebo onam, to je takový ten folklór. Ale já jsem rád za to, co říkal pan kolega Novotný. On řekl, že to je symbolický akt, a konečně to tu zaznělo. Ano, je to symbolický akt, který já osobně podporuji. A co se týče toho, jak kdo hlasoval. A co se týče žluté karty, tak my jsme na to nedostali dostatečnou podporu. Já v evropském výboru, byť jsem předsedou, tak jsem jediný zástupce KDU-ČSL. Já jako jeden z devatenácti nejsem schopen toto prohlasovat.
Ještě mám tady čtyři faktické poznámky.
Podrobné argumenty jsem uváděl na výboru pro bezpečnost v debatě. Bohužel musím kolegy ubezpečit, že vnese, a dost zásadní. Takže si musíme rozmyslet, kam svou Ústavou, do jaké společnosti vstoupíme, a je k tomu asi nějaký důvod. A myslím si, že tato základní nekonzistence těch třech věcí, že za prvé směrnici neoslabíme, těžce poznamenáme Ústavu kvůli třem procentům lidí -
Paní poslankyně Jana Černochová, připraví se kolega Laudát.
Řeknu čtyři města, neřeknu víc: Berlín, Paříž, Mnichov, Londýn! K tomu, co tady říkal kolega Benešík. Neudělali! Takže jestli hlasoval jeden pan Benešík nějak, to nemá vůbec žádný vliv. Tady jsme to měli projednávat. Tady na půdě Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny, a tady jsme mohli dát jasný signál! Přehrajte si na záznamech, co jsem tady tehdy říkala, o co jsem vás žádala. A vy, členové vládní koalice, vy jste to nepodpořili! Podpořila to opozice. K tomu, co tady říkal kolega Junek, prostřednictvím pana místopředsedy.
Nyní pan poslanec František Laudát, připraví se kolega Igor Jakubčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Jenom krátce. Jako by tady nebyli. Buď ty hodnoty máte, nebo ty hodnoty nemáte. A vy bohužel s hodnotami kšeftujete. Někteří z vás. Tak kde ty vaše novely jsou?
Nyní kolega Igor Jakubčík, připraví se pan poslanec Milan Šarapatka. To by mohla být poslední faktická poznámka.
Tak jenom taková malá vsuvka, krátká zajímavost. Pro zamítnutí směrnice, když se hlasovalo, hlasovali všichni čeští europoslanci kromě europoslance Niedermayera, který směrnici podpořil. Další hlasování bylo pro schválení směrnice. Všichni čeští europoslanci byli proti schválení směrnice, zdržel se jeden - europoslanec Niedermayer. A pro samotné schválení směrnice hlasovali dva čeští europoslanci - europoslanec Štětina a bohužel černá ovce ČSSD europoslanec Keller.
Já vám také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. V minulosti už to mělo být vyšší. Když vám řeknu, že od roku 2013 došlo k navýšení rozpočtového určení daní, tak finanční prostředky, které přišly do obcí, zaznamenaly velký rozvoj obcí a měst a následně tyto peníze, které půjdou zase do rozpočtu obcí a měst, opět přinesou zlepšení kvality života. My jsme mnohem dál a blížíme se už západní Evropě, za což samozřejmě děkuji všem, kteří nějakým způsobem rozpočtové určení daní podpořili.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Žádnou přihlášku nevidím. Není tomu tak. Není tomu tak. Pan poslanec Horáček? Také ne. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás nejprve seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.
Děkuji za slovo. Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.
Přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas. A nyní tedy můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Já konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Navyšuje se váha kritéria na žáky ze 7 na 9 % a následně se upravují koeficienty přepočítávací pro Prahu, Plzeň, Ostravu a Brno.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.
Výbor doporučuje.
Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Výbor stanovisko nepřijal.
Tento návrh byl zamítnut.
Já už se pokusím být stručná. Teď vládnete už čtvrtým rokem vy, čtvrtým rokem, kdy ekonomická situace je několikanásobně lepší, máte naši podporu, podporu opozice na navyšování těchto mzdových prostředků pro příslušníky ozbrojených a bezpečnostních sborů, ale i pedagogů nebo lékařů, a vy toho neumíte využít. Vy tady ten čas promarníte. To, co tady říkal pan ministr financí Pilný, to by tady nemělo zapadnout. Pan ministr financí to tady řekl také jasně. Proč tady stavíte vzdušné zámky? Proč tady těm lidem slibujete něco, na co jste se ani neobtěžovali dát jednu korunu do rozpočtu? Co to je tady za blamáž? Takže z tohoto důvodu navrhuji procedurální návrh vrátit tuto normu do druhého čtení, tak aby si členové této vládní koalice s novým ministrem financí sedli a doplnili finanční prostředky do rozpočtu. Jinak si tady lžeme do kapsy, blamujeme veřejnost a blamujeme všechny policisty, obecně příslušníky bezpečnostních sborů, takže policisty, hasiče, celníky, a neříkáme jim pravdu. Takže vznáším tento procedurální návrh.
Pan ministr Pilný má faktickou poznámku. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže není pravda, že jsme tenhle problém neřešili. To je první věc. Já jsem nikdy neřekl, že tyto požadavky nejsou pokryty ve státním rozpočtu. Já to prostě nevím, protože se mnou o tom nikdo nejednal. Já netvrdím, že ty peníze tam nejsou, ale nikdo se mnou o tom nejednal, ani s mým předchůdcem.
Děkuji panu ministrovi Ivanu Pilnému.
Já děkuji panu ministrovi za konstruktivní přístup. Ona sice tato vláda některým profesím formálně finanční prostředky zvedla, byly krásné tiskové konference o tom, jakým způsobem teď na tom budou lépe, ale ta praxe, pane ministře, je bohužel jiná. Když jste navrhovali zvednout platy úředníkům územně samosprávných celků, tak jste nenavýšili ty platy fakticky, protože jste obcím na to nedali víc finančních prostředků, takže se zase ty finanční prostředky braly z osobního ohodnocování, z jiných mzdových nákladů. Takže jestli tohleto je navyšování platů ve státní správě, tak se na mě nehněvejte, ale není. Ale děkuji za ten konstruktivní návrh, přístup, podporu toho mého návrhu.
Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Jaroslava Faltýnka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já bych tady vznesl jednu malou prosbu, vaším prostřednictvím, k paní kolegyni Černochové. Může nám prosím říct v konkrétních částkách, když vedeme tuto debatu, o kolik jejich dvě vlády ve dvou funkčních obdobích zvedly policii platy?
Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Poprosme pana ministra financí, ať to sem dá, není žádný problém. Bavme se o kontextu ekonomickém, který v té době byl. Vy jste tehdy byl sociální demokrat, já jsem byl občanský demokrat tehdy i dnes, takže to je úplně v pořádku. Nevím, jaký je rozdíl. Je to minulost, ta data existují a můžeme se přít o interpretaci, ale ta čísla budou jasná.
Ještě faktická poznámka pana poslance Faltýnka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za tuto odpověď. Ale proč jsem já vystoupil k problematice, které vůbec nerozumím, vůbec, a nechtěl jsem vystupovat. Kolegyně Černochová tady hovořila poměrně dlouho o tom, že tato vláda pro policii neudělala nic, že nemají boty, vesty, peníze, platy, nic. V průměrné částce za měsíc, za rok, to je jedno.
Nepodaří se vám je náborovat proto, protože je neumíte motivovat. Bohužel celá tato vláda a ministr vnitra udělali za tři a půl roku pro bezpečnostní sbory žalostně málo. Sklady jsou prázdné, nenajdete tam ani balistickou ochranu, nenajdete tam ani uniformy, nenajdete tam ani boty. Já si myslím, že určitě se najde někdo z kolegů od policie, kteří mu tyto boty rádi zapůjčí, aby si to vyzkoušel. Nepodařilo se adekvátně vybavit prvosledové hlídky! Nepodařilo se vám, pane ministře, policisty ani personálně stabilizovat. Nedaří se vám nákup a výměna uniforem. Kdy jste byl naposledy v Bartolomějské ve skladu? Víte, že tam je úplně prázdno? Že tam není nic? A další věci, jako jsou odznaky příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování. S generály můžeme tapetovat! Ale k čemu to těm lidem na té ulici je? K čemu to občanům České republiky je? Řeší někdo, jestli má někdo nějakou frčku? Takže opravdu Česká republika má nejvíce generálů v předlistopadové a polistopadové historii. Vláda nepředložila žádné systémové řešení, a novela služebního zákona je tak promarněnou příležitostí. Osobně bych si přála, aby tomu tak nebylo a abychom této příležitosti využili alespoň my poslanci, protože volby budou znamenat další odklad, než se vůbec nová vláda rozkouká a rozmyslí, co s personální situací v bezpečnostních sborech dělat. A jak si vlastně představuje tato vláda, pan ministr vnitra Chovanec a policejní prezident Tuhý stabilizaci policie do budoucna? Je totiž přímo alarmující to, co se v ní dočtete. Mimo jiné, a teď prosím o pozornost, se dozvíte, kudy povede cesta České republiky v boji proti terorismu. Cituji: "Umožní nám mimo jiné efektivněji čelit novým bezpečnostním hrozbám, jako je terorismus," sdělil ministr vnitra Chovanec k projektu policie 2020 a představil svůj záměr, jak obohatit policii o nové policisty. Tato vláda chce snížit nároky na způsobilost výkonu služby spočívající ve snížení zdravotní a fyzické způsobilosti, psychologické způsobilosti, a dokonce chce přijímat cizí státní příslušníky, tedy lidi bez českého občanství! Tak chcete, pane ministře, bojovat s terorismem? To je ta správná cesta České republiky pro boj s terorismem? Má se snad jednat o jakousi inkluzi v Policii České republiky? Možná by třeba vláda mohla začít s náborem v záchytných centrech v Řecku a Itálii, když už ty kvóty neklaply, pane ministře! To snad nemůžete myslet vážně, opravdu. Prosím, vzpamatujte se a začněte dělat něco reálného pro bezpečnostní situaci v České republice. Ne to, co tady skoro čtyři roky předvádíte. Prosím všechny kolegy a kolegyně o podporu mých pozměňovacích návrhů, o podporu stabilizačního příspěvku, který náš rozpočet nezruinuje, ať bude v pozici ministra financí sedět, kdo bude, ale zajistí stabilizaci a bezpečnost v České republice a stabilizaci příslušníků bezpečnostních sborů, že nebudou odcházet ti nejzkušenější po pár letech výkonu služby.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Další novinku představuje ustanovení zajišťující ochranu osobních údajů inspektorů České obchodní inspekce, na jejichž bezpečnost stávající právní předpisy příliš nemyslí, a to především při kontrolním nákupu, kdy jsou od nich ze strany prodávajícího vyžadovány jejich osobní údaje obdobně, jako je tomu při nákupech běžných spotřebitelů. Zákon také upravuje podrobná pravidla, která se týkají kontrolního nákupu, jimiž se vyjasňují vzájemné povinnosti České obchodní inspekce a kontrolované osoby a jejichž absence způsobovala v praxi řadu problémů. Bez všech těchto nástrojů by Česká obchodní inspekce nebyla schopna dosáhnout svého poslání chránit české spotřebitele a eliminovat nežádoucí obchodní praktiky na trhu postihováním nepoctivých prodejců ve správním řízení. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto bych vás chtěl požádat o podporu tohoto zákona ve třetím čtení.
Z místa se nikdo nehlásí. Pardon.
Protože si neumíme představit, že bychom měli podpořit normu, ve které něco takového bude.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. K závěrečnému slovu se hlásí pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.
Ano, toto ustanovení návrh zákona obsahuje.
S přednostním právem předseda klubu ODS.
Pan ministr neumožnil kolegům reagovat. Otázka je "proč?" a odpověď zní proto. Takhle jsme zatím vedli debatu. Jak to máte zabezpečené? Vy tady vytváříte policii bez pravomocí policie. To je policie, která ovšem není ozbrojenou složkou. To není technický bod. To není, jak pan ministr říkal, takové vyjasnění legislativy a zjednodušení zákona. Mohl byste nám tedy odpovědět, jak ti lidé budou vybaveni? Co to znamená? Měli bychom si to říct, než k tomu začneme hlasovat. Kolik těch inspektorů vybavíte falešnými občankami, falešným životopisem, já nevím čím vším? Bez ohledu na to, jestli to je vládní, nebo opoziční klub. A druhý dotaz, pane ministře. V čem je to zjednodušení? Vždycky taková ta obecná věta - tato novela přináší zjednodušení.
Pokud se nikdo nehlásí... Jakmile vystoupí, bude znovu otevřena rozprava ve třetím čtení, protože závěrečné slovo už využil.
Ona ta debata, vážený pane předsedo, měla probíhat na jednání hospodářského výboru. Jde o to, že je potřeba, abychom je ochraňovali z hlediska účinného potírání nekalých obchodních praktik. Aby nebyla právě tato kontrola zmařena, musel by inspektor předložit obchodníkovi vlastní občanský průkaz s uvedením svého jména, bydliště nebo konkrétních rodinných příslušníků. Nepovažuji to za spravedlivé a nepovažuji to za etické, abychom kontrolory České obchodní inspekce právě tomuto vystavovali.
Nejprve hlasujeme o návrhu na vrácení do druhého čtení. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím. Stanovisko výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 336, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 83, proti nikdo.